Nemusí být členem, nemusí mít funkci. A ještě jednu poznámku k té schůzi volebního výboru. Paní Lipovská byla pozvána řádně na řádnou schůzi volebního výboru. Měla 20 minut na to, aby si nasadila roušku.
Tohle je čistě ideologický názor tady paní kolegyně Sommerové, prostřednictvím pana předsedajícího, protože pouhá kandidatura není působením ve prospěch strany. V minulosti všichni kandidovali, takže předpokládám, že se zúčastňovali volebních kampaní a působili ve prospěch té strany soukromě jako fyzické osoby, to znamená, že říkali kamarádům: Vol mě, kroužkuj mě, my jsme výborní a tak dále. S tímhle tento zákon nepočítá.
Věřte tomu, že v okamžiku, kdy tuto otázku zvedáme, tak rozevírám nůžky mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Je to dané tím, že už 30 let se tady snažíme vytvořit nový systém, 30 let nastavujeme pravidla, a ta pravidla se přesouvají stále více tam, odkud jsme přišli, do socialismu. Stále více máme sociálních výhod, stále více máme příspěvků na bydlení, na školství, na jídlo. A samozřejmě to pokřivuje to, jak naše nová generace začíná uvažovat. Jestliže vyvádíme mezi pracovní profese lidi, kteří nerozumí tomu, co budou dělat, kteří se s tím ani nevyučili ani to nevystudovali, protože jsou to filozofové nebo nějací sportovní manažeři a tak dál. Často docházím k tomu, že prostě lidé si berou dovolenou, pak se hodí marod, celý rok do práce nechodí, a my jim nemáme ani jak strhnout peníze, které si vybrali na dovolenou, na kterou neměli nárok. Takhle to běžně ve firmách chodí. Ono to je vidět hodně dobře tady v Poslanecké sněmovně. Já jsem v úterý, když sem přišli zastupitelé Senátu, si myslel, že jsem zase ten malý kluk, který něco provedl, protože tak, jak se s opovržením na nás poslance dívali - připadalo mi to zbytečné. Ale to není náš problém, opravdu ne. Za dobu svého podnikání jsem potkal řadu podnikatelů a věřte tomu, že hodně z nich je již na pokraji toho, aby to vzdalo, aby vzdalo to malé a střední podnikání, protože neustále musejí řešit nové a nové požadavky státu, nové a nové požadavky poslanců, kteří, nezlobte se na mě, ve větší části nikdy sami za sebe nevytvořili ani korunu hodnoty, kterou by mohli pak dát někomu dalšímu. Hrozně je to vidět na jednom odvětví, a to je naše zdravotnictví. Zeptejte se těch, i záchranářů, kteří tady sedí, kolik ve finále odpracovali, když byli v práci. Jak je to možné, že toto neřešíme? To je nejdůležitější záležitost, kterou bychom měli pojmenovat. Pak tady vítězně zvedáme ruku a říkáme: Ano, my chceme pět týdnů dovolené, ale že 300 hodin někdo slouží v nemocnici, to nám jedno není. A věřte tomu, že do té doby my to změníme sami. Ano, my najdeme ten způsob, jak lidi lépe odměnit. Já jsem třeba v minulých pěti letech zrušil pracovní neděle. Jsem jenom tam, kde musím být, protože bohužel, takový máme zákon. V neděli je normální pracovní doba, a jestliže si market vymyslí, že ty, Bláho, budeš mít otevřeno, tak já musím mít otevřeno. V ten okamžik musí zaměstnanec do práce a to je daleko důležitější než mít pět týdnů dovolené. Žádný zaměstnavatel jim v průběhu prázdnin nedá pět týdnů dovolené. To se stane ve školství, ale nestane se to ani ve zdravotnictví, ani na úřadě práce, ani na radnici. A věřte tomu, že se to nemůže stát ani v jiném odvětví, že si vyberou rodiče společně s dětmi volno.
Děkuji vám za pochopení a já přerušuji projednávání tohoto bodu v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny.
Členka Rady paní Lipovská od počátku působení v Radě České televize propaguje ve veřejném prostoru vyhraněný politický názor. Paní Lipovská spolu s paní Bobošíkovou se podílela na založení institutu, je členkou správní rady, autorkou článků a internetových videí, které institut připravuje a veřejně šíří. Já bych prosila klid prosím. Pod hlavičkou institutu vystupuje paní Lipovská proti jiným veřejným institucím, je podepsána pod materiálem o údajném bezpečnostním riziku a dění v České televizi a je také podepsána pod dopisem poslancům Evropského parlamentu, kde obviňuje Senát a ministra kultury z nátlaku na Českou televizi.
Já vás poprosím o klid v jednacím sále, protože je vidět, že paní poslankyni trošku dochází dech.
Paní Lipovská nyní vystupuje v hnutí Volný blok jako lídryně pro Pardubický kraj. Domnívám se, že tímto jednoznačným krokem naplnila výše zmíněný paragraf zákona a ztratila definitivně svoji nestrannost a nezávislost. Je tak naprosto zřejmé, že svým celkovým jednáním porušuje zákaz platný pro člena Rady České televize podle zákona o České televizi.
Pak se připraví - mám tady faktické poznámky, ale ani nezačala rozprava. To je divné. Hlásíte se do tohoto bodu na faktickou? Poslanec Bláha se také nehlásí k tomuto bodu? Teď ještě budeme hlasovat, ale na faktickou ne. Svolám poslance do jednacího sálu.
Já si dovolím reagovat na to, co tady zaznělo.
Aktérkou reportáže o Lidicích je přitom také Jana Bobošíková, prezidentka Institutu svobody a demokracie, kde Lipovská působí. Bobošíková a Lipovská jsou společně členkami spolku Lidice Memory. To je tedy odůvodnění, které bych byl rád, kdyby se doplnilo nebo bylo bráno jako odůvodnění případného hlasování o odvolání dané členky Rady České televize.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já bych si dovolil říct také pár slov k tomu, protože jsem se k této tematice vyjadřoval od počátku. Musím říct, že si vzpomínám, že celá řada mých kolegů ji neznala a pak si jí začali všímat v momentě, kdy se na ni začal pořádat hon ze strany některých pánů senátorů. Dokonce se tady dělaly petice, aby ji vůbec nikdo nenominoval. Já to tady takhle řeknu historicky pro kontext toho, o čem my se tady bavíme. Pro mě osobně se to změnilo v momentě, kdy Hana Lipovská kandiduje za politickou stranu, nikoliv jako nějaký přívěsek na desátém místě, ale jako lídr. To znamená, že vystupuje za tu stranu, musí ji hájit, vystupuje veřejně a podobně. A v té chvíli - za mě - odpadá ta nezávislost de facto. Pokud jde o de iure, jak jsem řekl, ani na tom de iure se právníci neshodnou. To je tedy za mě ten stěžejní důvod. Konzistentně stejně. A tudíž tady je můj dotaz na opozici, která je v tomto velmi aktivní - jak byste se zachovali vy, nebo jak jste se zachovali vy, kdyby se jednalo o člena vaší strany? Jestli byste byli stejně tak agilní? Tak to tady jenom říkám jako takový příklad, jak se dá reagovat.
Důsledky mohou být jenom ty, že místo poctivého zaměstnávání kmenových lidí se budou firmy víc orientovat na různé agenturní zaměstnávání. To bude důsledek. My jsme se fakt asi zbláznili. Když ještě notabene ty zaměstnance podporujeme různými podporami včetně toho, co jsem říkal, že drtivá většina firem právě ten pátý týden dovolené dává, ale znovu opakuji, s různými podmínkami tak, aby měli tu motivaci, a mohly ty zaměstnance nějakým způsobem ocenit. Já tomu vůbec nerozumím a říkám vám, že tohleto by byla hrubá chyba - jak krátkodobá, tak střednědobá, tak tvrdím, i strašlivě dlouhodobá. A ten benchmark je neúprosný - jestli to postaví v Rumunsku, v Polsku, na Ukrajině, na Slovensku nebo v České republice. Takže my si likvidujeme svoji vlastní ekonomiku. To si musíte uvědomit. Ale zároveň říkám, že to není jenom otázka těchto situačních faktorů, které jsme teď za ty dva roky prožili.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.
Za mě je to neuvěřitelně špatný signál tady z prostorů Poslanecké sněmovny všem lidem v celé republice. Ten špatný signál je podpořen tím, co tady Pavel říkal, ale hlavně tím, že normální běžný člověk tomu tématu nerozumí. Myslím si, že většina lidí by si vybrala třeba celý rok. Uvědomme si, že v minulých dvou letech, v době covidu, byla většina lidí v celé republice doma stále. Ty firmy se díky tomu zadlužily, navíc hromada lidí ztratila pracovní návyky. A my přicházíme s tímto? Nejsou lidi.
Děkuji za pochopení.
Zaměstnanci dobře vědí, co dělají. Tak prosím nedělejme ze zaměstnanců nějaké tupé ovce.
Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou, poté pan předseda Vojtěch Filip, také s faktickou poznámkou.
Kolegyně, kolegové, právě jste to slyšeli. Nejenom že to nepochopí ti zaměstnanci, ale on to nepochopil ani kolega poslanec - prostě to nepochopil. Ta situace je úplně jinak. Ale věřte tomu, že v řadě odvětví to prostě není možné. Podívejte se, kolik slouží hodin v nemocnicích. Podívejte se, kolik hodin slouží v sociálních službách. Jsou nuceni sednout za auto, protože nevědí, kdo bude rozvážet. Měl 13 zaměstnanců, teď jich má pět. Prostě nejsou a nebudou v následujících pěti letech minimálně. Jestli to chcete řešit dovozem, tak zase budeme jenom prodělávat na tom...
Pan předseda Vojtěch Filip s faktickou poznámkou.
A musím říct, že v té době byl Sfinx podnikem, který měl vlastní technické oddělení, vyráběli jsme si vlastní jednoúčelové stroje a byli jsme třetí nejlepší smaltovna na světě.
A to ještě můžeme říct v uvozovkách, kdo z členů rady nebo i vedení televize, kdo není oficiálně něčím členem nebo kandidátem, opravdu nesympatizuje s nějakou stranou? Přece každý máme svou svobodnou vůli. Protože mě přesvědčí třeba jiná strana.
Piráti pod nosem. SPD nemají roušky. ANO pod nosem. Kluci, už to nespravujte. ČSSD - kouknu se tady - ti jsou v pořádku. Soudružky - krásně - červená vám sluší. A vy jste zneužili toho, že tam přišli lidé, kteří mají stejný politický postoj jako tady ti odpírači roušek, které jsem právě jmenoval z pravého skoro až do levého spektra, a utekli jste zbaběle z jednací místnosti, kde paní Hana Lipovská byla. Ona tam prostě byla. Jako svůj občanský postoj si nenasadila roušku a byla připravena k jednání. Předložte důkaz jako členové volebního výboru, že jste ji upozornili, ve které místnosti probíhá to jednání. Nepředložili, neposlali jste jí vůbec nic. My jsme vás museli vyčenichat, protože vy jste se před námi schovali. Vy jste vlastně neumožnili paní Lipovské se něčeho zúčastnit, protože jste zbabělci a několikrát jste porušili zákon. Tak to prostě je. A dneska tady pan předseda sedí, nenapomíná nikoho ani se nedezinfikuje.
Pan poslanec Pavel Jelínek se omlouvá mezi 12.45 až 23.45 do konce jednacího dne. Pan poslanec Marek Výborný se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Děkuji moc, děkuji moc. Vůbec to nebylo mířeno... Kdyby si nasadili roušky, tak je to úplně v pořádku. Několikrát jsme jednali samozřejmě pod velkým tlakem veřejnosti. Děkuji.
Děkuji. No, já jsem tam byl, takže vím, jak se to odehrálo. Musím se kolegy Juchelky, který předsedal tomu výboru, zastat. On vás, pane kolego, několikrát upozorňoval vás a všechny příznivce Volného bloku, abyste si nasadili roušky. O těch opatřeních já si také můžu myslet cokoli, dodržuji je. Tam je to v malé místnosti, abyste si to představili, velké množství lidí. Prostě se to buď respektuje, nebo ne. V případě, že ne, tak předsedajícímu nezbývá nic jiného než přerušit a řešit to nějakým jiným způsobem. Všichni jsme dostali informace, kde to jednání bude. Bohužel to tady musím říct, bohužel. Tam se ukázala dvojrole radního a zároveň kandidáta. To znamená, tam se to ukázalo, jak říkám, bohužel v plné nahotě v přímém přenosu, a myslím si, že tu informaci dostali všichni.
Já ne, v žádném případě. Nedali jste vědět. V té první místnosti nebyl pan ředitel Dvořák, ale v té druhé už byl. Já jsem ho tam viděl. Ředitel České televize Dvořák byl v té druhé místnosti. Já jsem seděl vedle něho. Takže proč nepřišel do té první místnosti? Já ho tam neviděl.
Děkuji a přeruším tento bod.
Tento materiál uvede z pověření předsedy vlády ministr životního prostředí Richard Brabec.
Děkuji za slovo. Objem disponibilních prostředků fondu je již tak nízký, že nelze nároky programu obnovy pokrýt jinými zdroji než zdroji státního rozpočtu. Uvedený objem uplatněných požadavků se denně nově přijatými žádostmi navyšuje, aktuálně fond eviduje 867 žádostí.
Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pan poslanec Jan Kubík, a informoval nás o jednání výboru.
Dobrý den, vážení kolegové.
Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Hlásí se pan poslanec. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě, otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Přihlaste se, prosím, znovu svými hlasovacími kartami. Tedy zahajuji hlasování. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.
Důvody ospravedlňující požadavek skutečně nezávislého hloubkového, ne-li dokonce forenzního auditu přitom existují. Pochybnosti o závazcích po splatnosti společnosti Médea zazněly již v lednu 2019 v publicistickém pořadu České televize 168 hodin. Na písemný dotaz i na dotazy během jednání Rady České televize generální ředitel Dvořák jednak odmítl odpovědět, jednak uváděl, že odpovědět neumí. Leica Gallery však nemusí být jediným střetem zájmů. Uvedené příklady jsou výsledkem zjištění, ke kterým se aktivní člen Rady České televize může dostat výlučně na základě veřejných zdrojů. Navzdory opakovaným pokusům však členové Rady České televize narážejí na snahu managementu kontrolní činnost ztěžovat a úlohu Rady udržovat pouze ve formální rovině. Pokud by taková spolupráce s generálním ředitelem měla přetrvávat i nadále, nemohla by Rada České televize plnit svůj zákonem daný úkol. Vztah generálního ředitele České televize a Rady České televize je značně specifický. Z podstaty věci nesmí nabýt formy regulatory capture, při které rada jen pasivně přijímá a bezmyšlenkovitě schvaluje veškeré managementem předložené podklady. Nesmí však být ani konfliktním soupeřením, nýbrž partnerským dialogem obou orgánů. Žádný člen Rady České tiskové kanceláře nevyvolává takové emoce jako Petr Žantovský.
Návrh usnesení: První usnesení jsem vám již dostatečně zargumentovala a teď bych vám ještě ráda vysvětlila druhé usnesení, které se týká osob mladších 15 let. Takže jaké je odůvodnění a co mě vedlo k tomuto usnesení? Imunitní systém dospělých a dětí, jak víme, se značně liší. Tyto buňky dokážou spolehlivě identifikovat a ničit ty viry, s nimiž se dětský organismus doposud nestřetl. Vážení přátelé, přestaňme si tady lhát do kapsy a už konečně na rovinu si přiznejme, že školy zkrátka nejsou zdrojem a ohniskem nákazy, jak to ještě před pár měsíci alarmisté typu pana Flégra křičeli do novin. Covid děti neohrožuje a děti neohrožují naše seniory, jak také mylně se občas dočtu v médiích. Pokud začne působit závažné zdravotní problémy a komplikace i našim dětem, pak to bude pouze a jenom proto, že jste je, vážení přátelé, dotlačili k očkování. Z výše uvedených skutečností pak vyplývají tyto závěry. Mám to tady, je to z laboratoře, paní poslankyně, můžete se na to sama podívat. Myslím, že se na ní všichni shodneme, a chtěla bych vás tedy poprosit o to, jelikož toto shodil i Nejvyšší správní soud, a já si myslím, že jsme země, která by se měla řídit soudy, pokud je tady máme, tak jak rozhodne soud, tak bychom se zřejmě tím měli řídit. A pokud soud řekl, že je protiprávní a naprosto nezákonné, že lidem s protilátkami není bezinfekčnost uznávána, tak, vážení přátelé, je něco špatně!
Rovněž tak ani dosavadní sněmovní praxe se podobnou věcí podle našich poznatků dosud nezabývala. Vzhledem k tomu, že legislativnímu odboru nepřísluší podávat závazné výklady volebních předpisů, považujeme účast pracovníka našeho odboru v dané věci na jednání volebního výboru za nedůvodnou. Toto stanovisko je určeno pro potřeby volebního výboru Poslanecké sněmovny a jeho členů." Já si myslím, že nemáte, protože kdybyste ho měla, tak abyste ho uvedla v tom svém úvodním slově. Tady zaznělo napadení z řad Pirátů, že prý se paní Lipovská účelově mstila nějakému konkrétnímu pořadu. Já s tím člověkem absolutně nesouhlasím jako občan. Když si tam pozve někoho, kdo má podobné politické přesvědčení jako já, tak je vždycky v oslabení, k němu si tam pozve nějaké dva oponenty. Tento člověk prostě není vůbec objektivní a já chci vědět, kolik za tu svoji presstitutí práci dostává. Tady se totiž vede skrytý boj o takzvanou veřejnoprávní televizi, která vůbec není veřejnoprávní. To je prostě neuvěřitelné, jak tady někdo ještě tvrdí, že Česká televize je nezávislá. Jde jenom o to, získat politický vliv nad Českou televizí, protože ten systém, to je vztah s tou vakcínou, která není vakcína. Ta televize prostě není veřejnoprávní, nikdy veřejnoprávní nebyla a v tomhle systému nikdy veřejnoprávní nebude.